Podle mne jde o jedinou věc, o nic jiného - o to, že by mohlo dojít k přetnutí penězovodů, penězovodů, které tady tečou od začátku 90. let k jednotlivým osobám a hlavně do politických stran. Zároveň s příchodem Babiše do této Sněmovny došlo k riziku, k velkému nebezpečí, že se ty penězovody, to, odkud a kam ty peníze tečou, že budou přetnuty, že se ustřihnou. To je to riziko, pro které je potřeba zabít Babiše.
Jako další je přihlášen pan poslanec Fiedler, připraví se paní poslankyně Válková.
Já mám velmi rozpačité dojmy tady z projednávání této již tak zpolitizované kauzy. Tato kauza byla zpolitizovaná již na počátku jednak stranou sporu, která se snaží vymezovat proti panu Babišovi a hnutí ANO, a bohužel i samotnými vydávanými poslanci, kteří to zase využili k tomu, aby se postavili do role mučedníků, kteří na toto zpolitizování bohužel přistoupili. Já si myslím, že pravdu měl pan poslanec Huml, který tady zmínil, že ideální by byl stav, kdyby poslanci neměli imunitu, byli by v tichosti obviněni. Že měl pravdu pan poslanec Huml, který říkal, že ti poslanci by měli být obviněni v tichosti, bez imunity. Pan premiér neodpověděl ani ano, ani ne, jak mívá ve zvyku, neodpověděl vůbec. A mám ho jasný.
Kdybychom totiž měli politické trestné činy, tak bychom nebyli demokratický právní stát, čili je v rozporu s naší Ústavou. Takže bych to ráda uvedla na správnou míru. I pan poslanec Svoboda byl vydáván pro trestný čin, byť se nejednalo o trestný čin majetkový. Ale myslím si, že Poslanecká sněmovna není vhodnou platformou pro výklad těchto věcí.
Děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Stanjura.
Ještě bych rád reagoval na paní kolegyni Černochovou, která mluvila o tom rozsudku. Já jsem tady sám sebe citoval, že považuji obvinění za absurdní a že držím panu kolegovi poslanci Svobodovi palce. Já se tímto omlouvám panu poslanci Svobodovi za to, že jsem hlasoval pro jeho vydání. Omlouvám se mu za svůj mladický postoj v roce 2014 v únoru, protože kdybych věděl, jak to funguje, tak bych zřejmě hlasoval jinak. To je prostě věc, která se mi za ty čtyři roky tady stala. Co se týče toho, že to je majetková činnost, a to je politické rozhodnutí, ta debata se vedla a vedl jsem ji s kolegou Polčákem, který už tady není a který upozorňoval na to, že pan docent Svoboda už v roce 2012 veřejně oznámil, že bude kandidovat, a ten útok na něj přišel v roce 2013, načasovaný před volbami.
Děkuji.
Takže si toho skutečně cením. Možná se nemusíme chytat za slovo. Nebyli jsme to my, kteří říkali, že je to politický útok, policejní provokace, účelovka, kampaň, načasování. Dneska jste tedy výrazně ubrali a je to dobře. A vy, kteří jste to četli, tak víte moc dobře, jaké je to ústřední heslo: Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. A vy mnozí to bohužel v tomto případě nebo v tomto volebním období dokazujete. Vy říkáte na jedné straně, že nechcete, abychom soudili, a já s tím naprosto souhlasím a nebudu se vyjadřovat k té předmětné kauze, to není ani mým úkolem, ale vy se k tomu vyjadřujete a říkáte: Tam chybí důkazy, tam chybí tohle, tohle.
Děkuji za slovo. To, co jsem říkal před chvilkou, není ani v nejmenším rozporu s tím, co jste četla. Já jsem kritizoval nekvalitu žádosti policie... Považuji to obvinění za absurdní a připojuji se k tomu s myšlenkou, kdo by nám ty starosty a primátory dělal, kdyby se za toto mělo stíhat. Ať to vyřkne nezávislý soud. Nenahrazujme práci soudu zde v této Sněmovně. Já nechci nahrazovat práci soudu. Já jsem také říkal, že nehovořím jak u hlavního líčení. On to neudělal. O tom byla diskuze mě a paní Válkové. O vydání, nevydání, jak budu hlasovat, jaký mám na to názor, na to jsem přihlášen řádně do diskuze. Já jsem měl čistě jenom připomínku ke kvalitě žádosti. Takže nestydím se, všimněte si, že jsem pořád ještě v klidu, a budeme o té věci dál diskutovat.
Já také děkuji.
A mimochodem ten projev, na který jsem se odvolávala, pana Vondráčka ze 4. února 2014 při vydávání Slávka Svobody, ten začínal slovy: "Na druhou stranu je zřejmé, že skutečně ke spáchání trestného činu tam s největší pravděpodobností došlo, a to v rozsahu ne zrovna malém, v řádu desítek milionů. Proto tu ale nejsme. My tu nejsme od toho, abychom nahrazovali činnost orgánů činných v trestním řízení tím, že tady budeme rozhodovat, jestli vydáme, nebo nevydáme. Jestliže máme důvěru v nezávislou justici, jestliže zde máme důvěru v policii, fungující nezkorumpovanou policii, pak nechť se kolega očistí v rámci trestního řízení." Pane místopředsedo Vondráčku prostřednictvím pana místopředsedy Bartoška, vy už jste tady vlastně vykonal nad panem Svobodou 4. února 2014 rozsudek, tak na co si to tady hrajete?
Já se k tomu hlásím. To bylo o Opencard. Já jsem vám tady přečetl, že držím panu Svobodovi palce a považuji to obvinění za absurdní. Já jsem říkal, že to považuji za absurdní obvinění a za špatnou práci policie. To je právní hodnocení, kterého se doufám mohu dopustit i jako poslanec. A já sám sebe budu citovat, protože samozřejmě bych chtěl potom vysvětlit, proč a jakým způsobem následně budu hlasovat. Nevkládejme si do úst něco, co nezaznělo, chovejme se korektně, posuňme debatu dále.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková.
Já myslím, že trochu ztrácíme čas, protože jak pan Babiš, tak pan Faltýnek chtějí být vydáni. Zatím jsme slyšeli, kdo všechno a kdy spáchal, ale o tom přece my nerozhodujeme. Zároveň slyšíme a čteme, že tradiční strany chtějí zlikvidovat ANO a jejího majitele. Jen víme, že ta kauza nebyla dovršena před deseti lety, ale zhruba před třemi lety, a myslíme si, že by měla být řádným způsobem prošetřena. Motiv k tomu mi dává i výrok, který zazněl v této Sněmovně od kolegy Komárka při vydávání pana poslance Svobody, kdy řekl: "Já jenom chci uvést na pravou míru to, že jsme asi nebyli plně pochopeni, my, zástupci hnutí ANO, když je nám říkáno, že jsme nějací inkvizitoři, kteří chtějí nějakého ubohého člověka vydat katu jenom proto, že to máme v programu. Prosím, ani v tomto případě my poslanci nebuďme rovnější mezi rovnými!
Všechna tato kritéria Farma Čapí hnízdo splňovala. Firma se nemůže tvářit jinak. Pokud si vezmete tuto bankovku, kolegové , je to tisícikorunová bankovka, je tam napsáno jedna a tři nuly. Je to tam písemně napsáno. Tato bankovka se nemůže tvářit jako pětitisícovka. To znamená, slovo tvářiti se mi připadne velice zavádějící, zkreslující a běžný občan, který nezná tyto souvislosti, se v tom samozřejmě ztratí a neví, co se děje. Další bod, číslo pět, je, že se musí týkat regionu, pro který je tento titul vypsán. Střední Čechy. Ano, Olbramovice jsou střední Čechy. Opět splněno. Opět splněno včetně pětileté udržitelnosti. A vy všichni víte a vědí to všichni žadatelé, že po době povinné udržitelnosti už si ten podnikatel s tou firmou může dělat úplně cokoliv - prodat, zrušit, převést, cokoliv. Na základě předložených informací k žádosti o poskytnutí dotace a jejich přílohách je projekt zjevně v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie a evropských předpisů. Také splněno. Celková výše požadované podpory nepřekročí maximální hranici podpory stanovenou pro danou oblast, podpory v závislosti na typu příjemce a s ohledem na pravidla veřejné podpory. Tam je přece základ, kdo a kdy a jakým způsobem žádal. Tím jsem se vypořádal se slovem "tvářiti se". Opravdu mě zneklidňuje. Pak je tady slovo "fixní". Fikce je podle slovníku něco vymyšleného, něco neexistujícího, něco vysněného. Fiktivní, pardon, fiktivní. To znamená fiktivní je neexistující. Já jsem tu smlouvu měl v ruce. Všechny měly předmět prodeje, všechny měly prodávajícího, kupujícího, cenu a doklad o zaplacení. A jestli pouze na slovo "fiktivní smlouva" má být do budoucna obviněn pan Faltýnek a pan vyšetřující na základě slova "fiktivní smlouva" žádá o vydání k dalšímu vyšetřování, je to opravdu alarmující. A já si myslím, že to je alarmující nejenom pro nás, pro naši Sněmovnu, ale je to i alarmující pro veřejnost. Říkáme: "Občane, pozor, buď v pozoru a nevyskakuj si moc. Chceme tohleto? Tak toto je příklad, který mi velice vadí, a slovo "fiktivní" nemůže být přece základ o vydání poslance k jeho trestnímu stíhání.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava.
A já tomu od poslanců ANO naprosto rozumím. Prosím, skončeme tuto trapnost a začněme hlasovat.
Děkuji panu poslanci.
Děkuji, pane předsedající. Neříkejte tady, koho chleba já jím, takovou píseň budu zpívat. Já si budu zpívat, co chci, a zpívám si podle svého názoru. A já doufám, že vy to děláte takto také, předpokládám, tak nám to nevkládejte. A myslím si, že řada mých kolegů je na tom úplně stejně.
Vážení kolegové, kolegyně, dobré odpoledne. Podle sebe soudím tebe. Pokud se tady budeme bavit v tomto rozměru, tak klidně můžeme pokračovat. Takže se na to podíváme trochu podrobněji. Pokud tady padají taková ta slova o tom, že to v žádném případě spolu nesouvisí, tak já si myslím, že jsme svědky všichni divadelního představení, které bych s úspěchem mohl nazvat komedie. Pokud jde o vztah veřejnosti ke Sněmovně, váženě si myslíte, že lidé, občané, kteří toto zasedání sledují a možná si to přečtou i v novinách, že jsou padlí na hlavu? A toto jsme si zavinili sami, to nedělá nikdo jiný. Líbí se mi teď v poslední době nářky na přímou volbu prezidenta. ANO tady v té Sněmovně nebylo, když jste si to odhlasovali. A nyní naříkáte, že to bylo vlastně špatně.
Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Ve svém příspěvku chci vycházet ze dvou informačních zdrojů. Z těchto dvou zdrojů se domnívám v souladu s tím, co tady říkal předřečník Radek Vondráček, že v podstatě ta žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání je velmi nekonkrétní a velmi obecná. Policie ovšem tvrdí, že během doby dodá další informace a že zásadní posudky má v nějakém šanonu, který nikdo z imunitního výboru zřejmě neviděl. Proto vycházím ze svých omezených informačních zdrojů. První věc, která mě na té žádosti zaráží a která už zde byla několikrát zmiňována, je načasování uvedené kauzy, která je téměř deset let stará. To není náhoda. Načasování této akce Babiš před zahájením vrcholu předvolební kampaně určitě byl úmysl. Naši političtí rivalové si správně uvědomili, že neexistuje mnoho způsobů, jak zastavit hnutí ANO, aby nevyhrálo volby. V kritický okamžik voleb se však část voličů od něho odklonila. V případě vydání pánů poslanců Babiše a Faltýnka je situace ještě horší než v případě pana Paroubka. A samozřejmě jde o poškození celého hnutí ANO před volbami. Domnívám se ale, že český volič není hloupý a že všechny zoufalé pokusy o likvidaci silného protivníka prohlédne a naopak dá Babišovi hlas. Uvedu zde určité zjednodušení. Dlouhodobě podnikám v určitém směru, v mém případě se jedná o ekonomické poradenství. V rámci rodiny se domluvíme, že můj syn pod křídly naší rodinné firmy bude podnikat také. Dávno jsem vytvořil ve firmě samostatnou podnikatelskou jednotku, kde probíhá moje hlavní podnikání. Syn začne podnikat v rámci mojí firmy, samozřejmě pod hlavičkou naší rodinné firmy. Tato diverzifikace mi umožňuje, jak jsem říkal, snížit riziko podnikání. Stručně řečeno, pokud byly splněny zákonné podmínky udělení dotace EU, a to zejména udržitelnosti, pak je vše v pořádku. A čím s provinil pan Faltýnek? Pokud je dodržováno právo, policie by vůbec do těchto prodejů a nákupů soukromých firem neměla vstupovat. Kauza Čapí hnízdo je již dlouhou dobu všelijak propírána a prošetřována a žádné pochybení proti zákonům České republiky objeveno nebylo. Někteří pracovníci, například pan emeritní hejtman Bendl sedí v této Sněmovně, a současně jeho podřízení kontrolovali dotační procesy a opakovaně nezjistili žádné chyby či problémy. Není podivné, že pár dnů před volbami se objeví podezření na pochybení, či dokonce spáchání trestného činu? Přečetl jsem si jako všichni zde, že v tomto předvolebním období někdo přišel na to, že když ve věci samé se protizákonné konání asi najít nedá, lze na pana Andreje Babiše hodit nějaký paragraf o vědomé přípravě nezákonného jednání. Ale konkrétní důkazy v žádosti policie o vyslovení souhlasu Sněmovny k trestnímu stíhání poslanců chybějí. Pouze mlžení a nezřetelná tvrzení. Já věřím tomu, že volič je inteligentní a samostatně myslící bytost, která dokáže svoji odolnost vůči polopravdám a nekorektním politickým útokům. Z uvedených důvodů je zřejmé, že účelovost a načasování jsou hlavní důvody předložené žádosti. Na otázku, komu to prospěje, cui bono, je odpověď jasná. Uvedený proces kriminalizace dvou poslanců Sněmovny se po dobu předvolebního klání hodí politickým rivalům hnutí ANO.
Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní tu mám dvě přednostní práva. Nejprve pan předseda Faltýnek, po něm pan ministr Pelikán, pak řádně přihlášený pan poslanec Volný. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Mě tam zaujala pouze krátká pasáž. V tom je smysl trestní imunity, to se jinak udělat nedá. To teď projednáváme. To snad ani si nedovolím uvažovat.
A prosím, nevkládejte nám do úst, že za to můžeme my. Primárně za to může ta policie, která má dbát primárně na to, aby zachovala důstojnost a dobré jméno policie. Protože je tady jedna podstatná věc. Musí být zastaveno. Tak se přesně mluví v trestním řádu. kdyby třeba nebyli ti poslanci zvoleni, tak dobrá, to by šlo. Takže to je buď, anebo. Odpovězte si sami, co je pravděpodobné. A ti policisté přece nežijí v ulitě. Oni vnímají společenské dění kolem sebe. A zásada hospodárnosti trestního stíhání stále ještě je zásadou trestního stíhání. A to v této kauze hrubě porušují a opakovaně zavdávají důvody pro divoké spekulace o nezávislosti jejich postupu. To je můj pohled na věc. My si stále pleteme příčinu a následek. Presumpce neviny svědčí každému, včetně politiků. V podstatě tam neexistují pravidla. A to, jak bude nahlíženo do spisů, to byla vlastně věc určité dohody stran. Jde zejména o významnou garanci ochrany parlamentní menšiny, reálného fungování parlamentní opozice v systému, v němž jsou orgány přípravného řízení trestního podřízeny moci výkonné, jež je v rukou parlamentní většiny. S oporou svých veškerých znalostí, jak probíhá trestní stíhání v České republice, my se do 21. října nedočkáme podání obžaloby. Není to možné. Tam spousta těch osob, které nejsou poslanci, nebyla ani vyslechnuta. Všechny tyto úkony musí proběhnout, další zhodnocení musí proběhnout. Pak to musí být předáno státnímu zastupitelství a to musí zpracovat obžalobu. A je to právě chyba té žádosti, že se tu pohybujeme v kategorii věříš - nevěříš. A když někdo nevěří, tak zkrátka nevěří. Kdybych byl přesvědčen, že tam jsou nějaké důkazy, které nebude možno provést třeba za dva, za tři roky, až skončí tohle období Sněmovny, třeba pachové stopy nebo nějaký svědek, když tam umírá a prostě už nebude potom schopen dojít k soudu, tak bych možná šel na argument, že je potřeba vydat. Ale je potřeba si uvědomit, že to nemá jenom právní rozměr. Ono to má i rozměr politický a za to se nestyďme. Práce poslance ovlivňuje životy tisíců, statisíců lidí. A teď se vás zeptám. Nikdy jsme nevyzvali k tomu, aby někdo skládal mandát. Ctíme presumpci neviny a každý má právo se očistit, jak tady s námi sedí několik kolegů, kterým jsme to umožnili. Tyto výzvy považuji za ryze předvolební a ryze pokrytecké. Tady už zazněly kauzy, jako byla paní Parkanová, která čeká snad sedmým rokem? Teď nevím, pátým rokem? Tady padla vláda, tady byly bombastické tiskovky, a přitom nemáme ani jedno pravomocné odsouzení. Neznám podrobnosti - říkám, škoda, že tady kolega není. Víte, tady vůbec nejde o to vydání.
Je to druhé kolo, bod V této radě se 20. června uvolnila tři místa. My jsme v první volbě na konci dubna zvolili paní Jaroslavu Wenigerovou, kterou navrhl poslanecký klub ODS, a poté ve druhém kole již nikdo zvolen nebyl. Na konci června jsme vyhlásili novou volbu, nominováni byli Jakub Štědroň za sociální demokracii, Jan Wintr za TOP 09 a Petr Žantovský za ANO. V tuto chvíli jsme tedy ve druhém kole této volby. Já vás teď prosím, abyste se odebrali do Státních aktů k provedení volby.
Jsme dva měsíce před volbami. Takže ty řeči o tom, že to spolu nesouvisí - souvisí! Potom, jak byly věcné závěry komise k reorganizaci Policie České republiky zde v této Sněmovně interpretovány, jak byly nechutně zneužity k politikaření v nejhorším slova smyslu.